Pardon, s přednostním právem pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Já se omlouvám, já mám neutrální stanovisko.
Zahájil jsem hlasování o písmenu J. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Následuje hlasování o pozměňujícím návrhu
Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Zahájil jsem hlasování o návrzích pana kolegy Kudely pod písmenem M. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Dovolte mi jenom zdůraznit, že materiál byl projednán vládou. Byly zapracovány všechny pozměňovací návrhy. Řešili jsme ho samozřejmě i s příslušnými odbornými asociacemi a všechny rozpory byly vypořádány. Děkuji vám za pozornost.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Navážu na pana ministra, budu stručný. Jedná se v podstatě o implementaci evropské legislativy. Jak už tady bylo zmíněno, první okruh se týká zařízení, která nejsou hermeticky uzavřena a obsahují fluorované skleníkové plyny. Tam ten cíl je zabránit neodborné manipulaci, protože v minulosti docházelo k mnoha neodborným instalacím a manipulacím, a pak je tam riziko úniku právě těchto látek. Tak toto ta novela mění.
V tento moment nevidím žádnou přihlášku. Jestli je tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda si chce vzít pan navrhovatel nebo zpravodaj závěrečná slova. Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Neeviduji žádnou přihlášku. Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr dopravy Dan Ťok.
Místní příslušnost dosud daná sídlem nebo bydlištěm žadatele se navrhuje zrušit a volbu příslušného úřadu ponechat na žadateli, tedy žádost bude možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Ve spojení s tímto krokem se nepředpokládá snížení celkových příjmů ze správních poplatků, nicméně lze očekávat určitou redistribuci úkonů a s nimi spojených poplatků mezi dotčenými obecními úřady s tím, že lze očekávat vyšší koncentraci úkonů ve větších městech. Navržený krok s sebou nese příznivé dopady na fyzické a právnické osoby spojené především s finančními, časovými a administrativními úsporami. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych vás požádat o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu ve výborech na 30 dnů a o podporu tohoto vládního návrhu zákona.
Děkuji vám.
Děkuji za slovo a přeji vám, vážený pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně, dobré odpoledne. Tato novela navazuje na relativně nedávnou novelu stejného zákona. Možná si na to ještě vzpomenete. Některá ustanovení jsme nakonec odsunuli, byla o rok odsunuta a začala platit až na začátku letošního roku.
Já předám řízení schůze.
Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh nebyl přijat.
Týká se oprávnění ke správě nasmlouvaných spotřebitelských úvěrů po zániku oprávnění.
Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
Prosím, soustřeďme se. Ještě máme před sebou několik hlasování.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Tak především je třeba tady doplnit a upřesnit, že není to jedna kapsa - stát a státní podnik. Není to jedna kasa. Státní podnik je odlišným a samostatným subjektem ve vztahu ke státu, říká judikát Nejvyššího soudu. Ten státní podnik vystupuje v pozici vlastníka svěřeného státního majetku, a je tedy v rámci této činnosti oprávněn a zároveň povinen vykonávat práva vlastníka, a to proti kterémukoli subjektu, tedy i vůči státu. Takže to je jedna věc. Já musím odmítnout tu demagogii, kterou tady pan kolega Kučera prokázal tím, že tady mluví o Boubínském pralese. Obrovskou moc projevují a uplatňují ekologičtí aktivisté. Za každou škodu, která vznikne v důsledku nadměrné ochrany životního prostředí, je třeba prostě a jasně zaplatit.
Já vám děkuji.
Ničeho takového se to netýká. Není to tak, jak to tady říkal pan kolega Zahradník, jedna kapsa. Není to přelévání finančních prostředků z jedné čisté kapitoly státního rozpočtu do druhé, ale je to braní z rozpočtu legitimně hospodařící organizace a odpouštění na úkor státu, což podle mě není fér a nastavuje to nerovné podmínky v hospodaření.
Nikoho nevidím. Ani pan navrhovatel ani pan zpravodaj nechce závěrečné slovo. V průběhu obecné rozpravy podal pan poslanec Zahradník, a podpořil jej pan poslanec Bendl, návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Ještě jednou zopakuji. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Eviduji žádost o odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a přihlaste se tedy opětovně svými kartami. Tento návrh byl zamítnut. Proto se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Nevidím žádný návrh. V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Je to hlasování s pořadovým číslem 393, přihlášeno je 110 poslankyň a poslanců, pro návrh 105, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Každopádně v obecné rozpravě padl návrh od pana poslance Kudely a ten byl podpořen panem poslancem Bendlem, aby byl přikázán zemědělskému výboru. Táži se, zda má někdo návrh na další přikázání výboru nebo výborům? Nevidím další návrh. V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání tohoto tisku zemědělskému výboru. Jako další bod dnešního jednání, který otevírám, je Prosím, pane ministře.
Hlavním cílem předkládané novely je provést adaptaci zákona dle nově přijatého nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech. Toto nařízení má za cíl postupně snížit emise těchto látek.
My tomu nezabráníme, ta debata je zbytečná. Je to neobjektivní obraz skutečnosti, který je. Tak to na světě vždycky bylo.
Já děkuji, že děkujete mým prostřednictvím.
Zdá se mně, že je tu skutečně široké pochopení pro naše záměry. Já vám slibuji, že do Sněmovny přinesu za pár měsíců, doufám, ještě jednu změnu insolvenčního zákona a ta bude o tom, zda se má oddlužovat více, nebo méně, tak si tu debatu na tohle schovejme.
Ještě pan zpravodaj se svým závěrečným slovem.
Já trošku obecněji a šířeji. Já si myslím, že je to institut velmi užitečný. Oddlužení je institut dobrý. Takže to jsou svým způsobem spojité nádoby. Prostě institut oddlužení je velmi dobrý a ze své vlastní praxe vím, že pomohl spoustě lidem.
Já vám také děkuji. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím. Než přistoupíme k hlasování, eviduji vaši žádost o odhlášení. Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 389, přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro návrh 132, proti nikdo.
Já bych navrhl, jak už jsem avizoval v rozpravě, ještě výbor pro sociální politiku.
Táži se, zda někdo další má ještě návrh k přikázání tohoto tisku. V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání tohoto tisku výboru pro sociální politiku, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán.
Změn není mnoho. Tady jsou nějaké drobné změny. V této souvislosti se tam upravují nějaké informační povinnosti.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tento návrh zakazuje použití geneticky modifikovaných organismů na celém území České republiky. Výjimka z tohoto zákazu může být udělena pouze pro lékařské účely. Princip je takový, že pokud to někomu zachrání život, tak GMO povolit lze, ale ve všech ostatních případech mají být geneticky modifikované potraviny zakázány. Zabíjí nás totiž zevnitř. Vysvětlím velmi zkráceně princip, na kterém fungují. Těch je řádově mnohem více než buněk lidského těla. Díky němu tělo vyrábí vitamíny a různé aminokyseliny. Ale podle nových vědeckých studií geneticky modifikované organismy tyto bakterie ve střevech ničí. Dá se to přirovnat k působení antibiotik. Kvůli zničenému střevnímu prostředí je pak člověk mnohem náchylnější k mnoha nemocem. Je tu však ještě jeden princip, proč GMO zakazovat, a to princip předběžné opatrnosti. Nikdo totiž dnes nemůžeme s jistotou vědět, jaké další dopady může mít používání GMO. Celá Amerika dnes představuje jeden obrovský testovací soubor a svět s napětím čeká, jak to dopadne. A co si budeme nalhávat, Američané nepatří zrovna k nejzdravějším národům, spíše naopak. Cílem vládního návrhu zákona je zmocnit české správní orgány k omezení nebo zákazu pěstování určitých GMO produktů. K tomu ovšem může docházet pouze za účelem dodržování státní politiky životního prostředí nebo zemědělství. Zákon vůbec nereflektuje to, že u GMO produktů byla prokázána jejich zdravotní škodlivost. Musíme jít proto podstatně dál a geneticky modifikované potraviny v České republice úplně zakázat. Já se potom v podrobné rozpravě přihlásím k pozměňujícímu návrhu, který podala kolegyně Havlová. Děkuji vám za pozornost.
Já vám také děkuji, paní poslankyně.
Já musím reagovat na předložený pozměňovací návrh obecným konstatováním, které pravděpodobně trošku vybočuje ze základního směřování TOP 09, ale přesto tady musí zaznít, jako možná v České republice ojedinělý názor.
Já vám také děkuji.
Pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl výrazně podpořit názor pana kolegy poslance Hegera a chtěl bych upozornit, že většina těch věcí, které tady přednesla paní poslankyně, nejsou pravda. Musíme si uvědomit, že i to, co teď jíme, ta pšenice, kterou pěstujeme, je de facto geneticky modifikovaný výsledek nějakého šlechtění. Je to pouze hysterie. A to, co říkal pan kolega Heger o tom v podstatě experimentu, kdy v Americe se běžně jedí genetiky modifikované potraviny, a že to těm lidem neškodí, a to si myslím, že na to nepotřebujeme mít nějaké studie, nebo nepotřebujeme předkládat nějaké studie. To v interakci s lidmi ze Spojených států víme. Tak bych chtěl podpořit názor pana kolegy Hegera a ohradit se proti té hysterii proti geneticky modifikovaným organizmům.
Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má paní poslankyně Pěnčíková. Já vám děkuji.
Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Myslím si, že je to příliš krátká doba na hodnocení možných účinků.
Prosím, pane poslanče.
Vážené dámy, vážení pánové, pan ministr sdělil, že jde o stručnou novelu. To je možná ještě slabé slovo, protože jde o jednu jedinou větu. Přestože to není vždy podmínkou, že by k jednovětné změně zákona nemohla být velká diskuse, tak v tomto případě zásadní diskuse asi opravdu není potřeba. Jde o věc, která se řeší už celé roky. Děkuji za pozornost.
Připraví se pan poslanec Kudela. Prosím, pane poslanče.
Jednoduchá věc. Kdybychom do toho vstoupili, možná bychom mohli nějaké dlouhotrvající smlouvy tímto naším rozhodnutím znejistit.
Sám budu navrhovat, aby byl postoupen ještě do výboru pro sociální politiku, protože zejména záležitost insolvencí a všeho, co s tím souvisí, je ve velmi těsné souvislosti s dalšími sociálními tématy. Takže myslím si, že výbor pro sociální politiku by měl tento tisk také projednat. Tuto službu poskytují bezplatně, a to ve vysoké míře kvality. Je třeba zdůraznit, že předlužení není jenom právní a ekonomický problém, ale že se jedná z velké části také o problém sociální. A je potřeba také říci, že toto sociální poradenství a tyto občanské poradny také přispívají k tomu, aby soudy nebyly zahlcené těmi v podstatě vymyšlenými nebo nějakým způsobem špatně připravenými návrhy, které potom soudy zahlcují a způsobují problémy i ve výkonu jejich činnosti. Proto bych se velmi přimlouval, abychom v rámci diskuse ve výborech vydiskutovali tu nejlepší formu pozměňovacího návrhu. Již zde bylo řečeno, že v systému je zavedený už pozměňovací návrh kolegy Sedi. Také náš klub má připravený svůj pozměňovací návrh, který situaci poraden a podávání insolvenčních návrhů řeší. A tady bych se také přimlouval, stejně jako pan zpravodaj, abychom tady odložili nějaká politická prvenství, ale snažili se najít takový návrh, který skutečně bude z hlediska praxe nejpřijatelnější. Takže za nás navrhujeme postoupení do výborů. Rádi bychom, aby byl návrh postoupen i do výboru pro sociální politiku, což poté navrhnu. Děkuji vám za pozornost.
Já děkuju panu poslanci Kaňkovskému. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Martin Plíšek.
Na rozdíl od jiných návrhů pana ministra Pelikána tady mohu uvítat, že konečně po docela velkém zpoždění k nám doputovala do prvního čtení novela insolvenčního zákona. Takže je dobré, že konečně tento návrh sem přišel a že se mu můžeme potom věnovat ve výborech. Já se tady zmíním v prvním čtení pouze o některých výhradách, které se týkají postavení věřitelů, a za chvíli zmíním pasáže, které podle mého názoru poškozují nebo oslabují věřitele. A je to bohužel už takový trend, který vidíme i při některých jiných návrzích Ministerstva spravedlnosti. Já bych tedy v tomto zákoně chtěl zmínit úpravu, na základě které musí věřitel - právnická osoba - při podání insolvenčního návrhu doložit svou pohledávku písemným uznáním dlužníka s ověřeným podpisem nebo vykonatelným soudním nebo notářským rozhodnutím nebo potvrzením auditora, že tento věřitel o pohledávce účtuje. Tyto požadavky jsou podle mého názoru zcela neúměrné, v praxi těžko splnitelné a znamenají oslabení pozice věřitelů. Cílem této úpravy mělo být zabránění šikanózním insolvenčním návrhům, avšak předmětné ustanovení k naplnění tohoto cíle v praxi v žádném případě nepovede. Návrh navíc obsahuje jiná a mnohem lepší opatření, jak šikanózním návrhům zabránit či alespoň minimalizovat jejich škodlivý dopad. Potom také nerozumím požadavku na prokazování pohledávky jejím uvedením v účetnictví. A já očekávám, že tento návrh na půdě výboru ještě vylepšíme. Děkuji za pozornost.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Kudela.
Podle novely návrh může být sepsán a podán advokátem, notářem, insolvenčním správcem nebo tzv. akreditovanou osobou.
Je to především kvůli dohledatelnosti kontaminace ze sousedních pozemků. Zákon v předloženém znění předpokládá pouze pětiletou lhůtu archivace. Předkládá se to hlavně především kvůli dohledatelnosti rozsahu kontaminace do sousedních pozemků. Včasné zjištění může omezit přemrštěné nároky případných poškozených. Tento záznam je součástí protokolu k rozhodnutí o uložení nápravných opatření. Takže děkuji za jeho případnou podporu.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Prosím.
Jak už jsem avizoval v obecné rozpravě, budu zde navrhovat posunutí navrhovaného data nabytí účinnosti.
Nikoho nevidím. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že žádné další návrhy nepadly, tak já končím druhé čtení tohoto návrhu. Než budeme pokračovat, přečtu omluvy. Já otevírám další bod dnešního jednání a tím je Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře.